Řekl jsem výslovně: nikdo, ani já, nezpochybňuje právo Sněmovny hlasovat a předkládat pozměňovací návrhy. To jsem řekl. Takže odpověď na vaši otázku je dvakrát ano. Máte právo navrhovat, máte projednávat. Díky tomu do zákona prošlo to, co nebylo vypořádáno na Legislativní radě vlády, co nebylo vypořádáno v připomínkovém řízení, a díky tomu Ministerstvo spravedlnosti jako garant zákonnosti označuje některé pasáže tohoto zákona jako nezákonné a rozporné s našimi mezinárodními závazky.
S faktickou poznámkou pan poslanec Štěpán Stupčuk.
Vy tady nejste proto, abyste tady vyjadřoval své subjektivní názory! To si dělejte na Senátu v souladu s jeho jednacím řádem. Až budete poslanec, pak to bude zcela legitimní a vyslovujte tady své subjektivní názory.
S faktickou poznámkou pan ministr, po něm pan poslanec Benda, po něm pan poslanec Benešík, po něm pan poslanec Zlatuška.
Pane senátore prostřednictvím pana předsedajícího, vy si opravdu myslíte, že zlé Ministerstvo vnitra přesvědčilo ne úplně svéprávného kolegu Klučku, kterého si vážím, abychom společně opili rohlíkem dalších 144 nesvéprávných poslanců Parlamentu? A všichni ti, kteří o tom hlasovali, si za tím stojí. A tak to děláme vždycky, když nás o to někdo požádá, a dělat to budeme i do budoucna, ať se to Senátu líbí, či ne.
Pan poslanec Marek Benda.
To je přece ta vůle lidu, těch všech občanů. Protože připomínám, a nezapomínejme na to, my jsme parlamentní demokracie. My poslanci jsme zvoleni vůlí občanů a hlasováním ve volbách, a vy senátoři jste zvoleni stejným způsobem. Frézuje se tam povrch. A nejde to prostě jinudy. Jiná objízdná trasa tam není. Ve špičce je to 100 až 150 kamionů během jedné hodiny. Nevím, jestli senátní, nebo sněmovní verze. Možná budu citovat slova pana ministra Ťoka, který nás dnes informoval na našem klubu hnutí ANO.
Já se omlouvám, že vám vstupuji do vašeho projevu, ale požádám vás, kolegové, případně kolegyně, v případě, že máte něco důležitého k řešení, tak jděte tyto záležitosti řešit do předsálí.
Já myslím, že v tuhle chvíli před námi leží tři možnosti. Rozumím i názoru, který tady zazněl, že může být jen pro nějaké stavby. To nebylo řešeno. Vím, že se teď vede bohatá diskuse napravo ode mě, ale právě teď se chci vyjádřit k tomu, co tady bylo diskutováno ze strany pana poslance Adamce. Já si myslím, že to nebyl záměr předkladatele, ale prostě se tak stalo. To jsou farmáři, zemědělci, lidé, kteří mají zahrádky, chalupy. A my jenom chráníme, a většina Senátu se k tomu přiklonila, vlastníky pozemků, aby měli garantovanou tuto minimální cenu. Tím se neříká, že mají dostat víc. To je podle mě srovnání těch práv. To není nic navíc.
Já rozumím, proč tady uváděl skutečnosti týkající se pobytu a těch věcí, ale chci upozornit, že tady přesně uváděl to, co si většina mých kolegů a já nepředstavujeme. On popisoval trestnou činnost a říkal, že je to všechno malichernost. To, že zapomenu, je smutné, ale zákony tu máme. Jestli někomu namaluju něco na fasádu, tak je to poškozování cizí věci. Takže já jsem překvapen, jakým způsobem jste se zastával, popisoval jste trestnou činnost a říkal jste, že to jsou malichernosti.
Děkuji panu poslanci. Pardon, pan poslanec Klučka.
Já jsem ten živý člověk, který si dovolil podat ty pozměňovací návrhy. Já jsem ten, který podle vás nebyl seriózní v legislativním procesu. No to jsou velmi vážná obvinění. Velmi vážná obvinění. Není to žádný problém. Já jsem neřešil pouze současnou situaci. To je bezpečnostní prevence. Opravdu bezpečnostní prevence. Poslední věc, kterou chci zdůraznit. Dvě strany tohoto auditu se věnují této oblasti. Já děkuji všem, kdo při třetím čtení - a bylo to 148 poslanců - pochopili tyto věci a schválili tento zákon.
Děkuji panu poslanci Klučkovi. Prosím, pane senátore, máte slovo.
Nesměšujme právní pojmy. Jeden právní pojem je vina, druhý právní pojem je trest. Bavím se pouze o přiměřenosti trestu. Takže je to o přiměřenosti trestu, ne o vině. Zákony se musí dodržovat. Kdo je nedodrží, bude uznán vinným, dostane trest. Ale ten trest má být přiměřený. Já jsem právník, takže vím, že je psané právo - a každý zákon má také nějaký důvod, nějaký záměr. To je mé stanovisko. Není to nic osobního, je to o výkladu práva, o výkladu zákona. Já prosím vysvětlit, jak skutečnost, že státní zástupci nebudou moci dozorovat nad detencemi, posiluje bezpečnostní prvky. Jak skutečnost, že chcete odstranit dozor nezávislých soudů nad rozhodnutími Ministerstva vnitra, posiluje bezpečnostní prvky. Snažím se s velkou fantazií na tyto otázky odpovědět, ale odpověď opravdu nenacházím.
Děkuji.
Protože konzulární úředníci na ambasádách jsou velmi kvalifikovaní lidé, kteří jsou školeni k tomu, aby byli takovým prvním filtrem a rozeznali reálné, nebo skutečné žadatele od žadatelů, kteří mají nekalé úmysly.
Děkuji panu poslanci. Prosím, pane poslanče.
Dobré odpoledne, vážené kolegyně, kolegové. Velmi stručně. Soud je nezávislý. Ani jeden z nás tady neví, jakým způsobem soud posoudí tu kterou kauzu. A tato Sněmovna je tady od toho, aby chránila občany České republiky a zájmy České republiky.
Faktická. Prosím, vaše dvě minuty.
Pokud tady má někdo ze Sněmovny pocit, že máme na tu Ústavu a na tu legislativu patent na rozum, pak nepochopil, proč máme Senát. Takže jsem chtěl senátorům poděkovat. My si nemůžeme v oblasti agend a práv, které jsou společné, například evropsky, dělat, co chceme. Proto máme nadřazené ústavní prvky. A pak jenom fakticky. Jestliže pomůžeme a pozveme někoho, aby tady vystudoval, a pak ho na pět let vyhodíme, když by tady chtěl pracovat a žít, tak poškozujeme sami sebe. A tenhle zákon nás poškozuje.
Děkuji. Pan předseda Stanjura s faktickou poznámkou.
To, co mě vede k tomu, abych vás vyzval k zamítnutí obou verzí, je věc, která nesouvisí s původním stavebním zákonem, věc, která se dostala do této novely během projednávání v Poslanecké sněmovně, a to je zásadní omezení práv veřejnosti. Vládní programové prohlášení této koalice říká, že neomezí, nesníží legislativou danou svobodu a daná práva veřejnosti, a to se bohužel touto novelou aktuálně děje. Možná pro někoho není vládní programové prohlášení příliš zásadní dokument, to samozřejmě nelze nikomu brát. Já ten dokument beru vážně stejně jako práva veřejnosti v oblasti životního prostředí, a proto nemohu u takového zákona tentokrát svítit.
Já vám také děkuji. Eviduji faktickou poznámku pana poslance Adamce.
To tedy opravdu já nevím! To říkali sovětští politici a věděli moc dobře, o čem mluví. Ale že to říká poslanec vládnoucí strany, tak to mě tedy velmi překvapuje. Vím, že to teď ještě není, ale věřím, že do budoucna to tak bude. Takže fakt mě to fascinuje. Samozřejmě je to dobře. Ale věřím tomu, že příští vláda se tímto bude vážně zabývat a že to vyřeší.
Nyní řádně přihlášený pan poslanec Jan Klán. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo. Hezké odpoledne, vážený pane místopředsedo, vládo, kolegyně, kolegové. Už tady bylo mnohé řečeno. To si trošičku musíme tady ujasnit, protože pak ty zákony vypadají takhle divně. Senát je někdy opraví, někdy je ještě více zbabrá. Jsem rád, že v obou verzích je určitá regulace dotčené veřejnosti. Já totiž znám plno příkladů, kdy se zastavily různé stavby. A to nejde! Proto je tam nastaven určitý typ regulace. Podobné to je samozřejmě u EIA, tedy posuzování vlivu stavby na životní prostředí. Tam je ten instrument dvakrát a dost, protože jinak opravdu, dámy a pánové, nic v té republice neuděláme! Pořád se něco zastaví, investice půjdou vniveč a někteří samozřejmě budou tomu tleskat, protože se jim to podařilo zastavit. To už je teď nepodstatné, ale jde o tu logiku věci, že prostě to někteří dělají správně. Proto je opravdu nutné nastavit určitý typ regulace. Já jsem tady poukazoval na to, že v 90. letech se bohužel těmto nevládním neziskovým organizacím, nebo jakkoliv je nazveme, dala neomezená moc. To je ten problém. Ta tady opravdu chybí. Chybí jak ve sněmovní verzi, tak v senátní verzi. A je mi líto, že Senát nepřijal právě tuto předběžnou držbu. Ale položme si otázku druhou, kdo způsobil nepřijetí předběžné držby tady v Poslanecké sněmovně? Byla to sociální demokracie! To si tady řekneme také na rovinu, kdo to tady nepodporoval, aby se urychlila výstavba ať už dopravní infrastruktury, nebo čehokoliv jiného. To jsou další věci, které je potřeba tady jasně pojmenovat a jasně si je tady říci, jak to celé vypadá. Už tady bylo řečeno, že v dohledných dvou třech letech přijde nový stavební zákon. Paní ministryně na mě ukazuje, že to není pravda, ale byla to paní ministryně, která to tady říkala, když se to tady projednávalo. Říká mi a ukazuje, že to bude v dohledných pěti letech, tak to možná nebude třeba vůbec. Takže bych prosil, když se bude projednávat nebo připravovat nějaký nový stavební zákon, tak aby to bylo trošičku lépe uděláno. Paní senátorka tady mluvilo o veřejném zájmu. To je také obligátní slovo, které se používá dost často, veřejný zájem. Jenomže my ho nemáme nikde přesně vydefinován, co je to veřejný zájem. To můžeme svést na cokoliv. Ve veřejném zájmu jsme udělali to a to, ale nikde není přesně stanoveno, co to veřejný zájem sám o sobě je, jak ho přesně vydefinovat. Já to můžu zaobalit do čehokoliv jiného. Kupříkladu když řeknu toto sousloví, ono se to docela dost často používá. Takže co je to veřejný zájem.
Upřesním - žádáte pouze zařazení do pořadu. Dalším přihlášeným je pan poslanec Tomio Okamura. Prosím, máte slovo.
Vážené dámy a pánové, žádám o zařazení mimořádného bodu na program schůze Poslanecké sněmovny s názvem Projednání výsledků a okolností soudu v Lucembursku mezi Českou republikou a firmou Diag Human. Mám k tomuto návrhu mnoho důvodů. Z informací v médiích je zřejmé, že 27. 4. 2017 došlo před lucemburským soudem k vynesení rozhodnutí v neprospěch České republiky ve prospěch arbitrážního řízení mezi Českou republikou a firmou Diag Human. Jsem přesvědčen, že jde o skutečnost, kterou je potřeba zde na půdě Poslanecké sněmovny projednat. Je třeba projednat okolnosti, které vedly k této kauze. Je třeba projednat průběh této kauzy a samozřejmě je třeba jednat o tom, kdo je odpovědný za případnou škodu způsobenou České republice. Je nutné se dozvědět pravdu a případně iniciovat důsledné šetření celé věci. Pevně věřím, že se svými kolegy z SPD nejsem sám, koho tyto otázky zajímají. Není přece možné, abychom se v okamžiku, kdy byla zřejmě České republice způsobena vážná finanční ztráta nebo jí způsobení hrozí, tvářili, že se nic neděje. Celá kauza je výsledek nezodpovědnosti a zřejmě i lumpáren, které na Ministerstvu zdravotnictví prováděli ministři zdravotnictví za ČSSD a ODS. Naše hnutí Svoboda a přímá demokracie - SPD dlouhodobě navrhuje uzákonit přímou osobní hmotnou odpovědnost všech politiků. Sobotkova, Babišova, Bělobrádkova vláda nám však náš návrh zákona ve Sněmovně již před dvěma lety zamítla.
A poprosím vás, abyste setrval na svém místě. Je to tak? Výborně. Takže prosím váš další návrh.
Takže to je pochopitelně podvod na voliče jako hrom. Skutečnost je ale taková, že ani Bohuslav Sobotka, ani Andrej Babiš, ani Pavel Bělobrádek, ani Miroslav Kalousek, ani Petr Fiala z ODS nechtějí demokracii. Zamítli jste mi tady ve Sněmovně i náš návrh zákona na přímou osobní hmotnou odpovědnost ministrů a hejtmanů. A také jste zamítli náš návrh na přímou volbu a odvolatelnost politiků. Tady na tomto konkrétním případu všichni vidíme, jak vaše vláda neustále jen obelhává občany. Vždycky něco slíbíte, dokonce písemně, vzájemně tento slib veřejně podepíšete, a pak se na to samozřejmě vykašlete. Důchodcům dokonce po zdražení zbývá ještě méně, tedy de facto nic. Vláda ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL totálně zklamala. Nevyřešili jste ani systém exekucí ani lichvu. Zásadně jste také zbyrokratizovali podnikání. Za vaší vlády se zásadně zhoršila bezpečnost, takže po ulicích chodí vojáci a policisté se samopaly. Dokud neuzákoníme přímou vymahatelnou odpovědnost politiků, tedy program, který prosazuje naše hnutí Svoboda a přímá demokracie - SPD, tak se nikam nepohneme. Je to pořád dokola. Žádám o pevné zařazení návrhu zákona o referendu, číslo tisku 552, na dnešní program schůze, hned po již pevně zařazených bodech.
Značím si a poprosím vás, abyste setrval a přednesl svůj třetí návrh.
Je to jen špička ledovce, protože tu je také každodenní násilí, šikana žen a kriminalita spojená s vyznáním a propagováním této ideologie, která nezná rovnost pohlaví, rovnost náboženství, občanskou rovnost, ani lidská práva, ani demokracii. Je to destruktivní ideologie, která ničí západní společnost a umožňuje tu mnohým vzývanou integraci a multikulturnost. Terorismus je jen metoda boje, boje za nějakou ideologii. Nejde o plané varování. A to vše proběhlo pod skandální záštitou rektora Univerzity Karlovy profesora Tomáše Zimy. Tato ideologie je milionkrát nebezpečnější než hitlerovský nacismus. Římskou civilizaci nezničili Germáni, ale opět islámská okupace Středomoří vedla k pádu největšího impéria všech dob. K dobytí Evropy muslimy se otevřeně hlásí i spojenec české vlády - turecký prezident. Islám je ideologie války. Zatímco Ježíš hlásá sekulární stát a nenásilí, tak korán a sunny jednoznačně přikazují boj všemi prostředky za vítězství islámu na celé planetě a hlásají, že tento boj je nekonečný. A svoboda islámu končí v momentě, kdy začne popírat naši svobodu a naše práva.
Já vám děkuji, pane poslanče. Pan poslanec Okamura vás dokázal překřičet, ale každý nemá tak zvučný hlas.
Jen upozorním, že dle různých zdrojů by zrušení stropů přineslo do státní pokladny, a tedy i do virtuálního důchodového účtu, 10 až 18 miliard korun ročně. Děkuji předem za vaši podporu.
Nyní se svým návrhem na změnu pořadu jednání pan poslanec Martin Kolovratník.
Budu mnohem stručnější. Je to z toho důvodu, že jsme měli vypsanou lhůtu na návrhy. Dva návrhy jsme obdrželi a volební komise je dnes projednala. Takže pokud by to bylo možné, zítra v tom bloku volebních bodů jako první, abychom veřejným hlasováním se vypořádali i tedy se zmiňovanými změnami v orgánech Poslanecké sněmovny.
Takže jako úplně první bod v rámci těch volebních bodů? Jako další se svým návrhem vystoupí pan poslanec Václav Votava.
Nicméně projednat to nelze na této schůzi, která bude končit pravděpodobně 14. července. Proto navrhuji vyřazení tohoto bodu z programu této schůze.
Návrh jsem si poznačil. Nyní se svým návrhem vystoupí pan poslanec Bohuslav Svoboda. Prosím, máte slovo.
Obor praktický lékař pro děti a dorost je významným oborem primární péče. Lékař v primární péči se setkává především se zdravými dětmi, věnuje se prevenci, očkování, posudkové činnosti, sociální práci.